Tedy zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Nyní tedy faktické poznámky v obecné rozpravě. Takže paní poslankyně Jana Černochová a připraví se pan poslanec Jiří Mihola. A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat na paní poslankyni Melkovou vaším prostřednictvím. Tak to jenom abychom si tady skutečně tohleto také řekli. Protože skutečně ředitelé musí, nechci říkat obcházet ten zákon, ale proto, aby vůbec v našich školách měl kdo učit, tak ten postup je následující. Vypíše se inzerát, že se hledá učitel splňující všechny tyto předpisy. Učitel se nenajde, nepřihlásí se do toho výběrového řízení ani jeden uchazeč. Ale samozřejmě přesně, jak tady bylo řečeno, ti lidé také chtějí vědět, co je čeká. Nebudou žít ze dne na den. Protože samozřejmě řada z vás je tady pedagogů, tak víte, že je to profese, která je celoživotní.
Děkuji. Tak to je pro mě trošku překvapující. Já jinak velmi přátelsky vaším prostřednictvím ke kolegyni Melkové. Konečně podporuji tady ty otázky odsunutí maturit, návrh vašeho pana ministra Plagy. Takže je to konkrétní příklad, že mám to pochopení. Ale tady si troufám říct, vzhledem ke své odbornosti se musím ozvat. Je to snad logické a srozumitelné. A nemluvil bych tady o zlepšení situace. Takže kdybychom ty sliby plnili, tak by to povolání bylo atraktivnější a určitě by to bylo konstruktivnější řešení. Na závěr jenom taková otázka.
Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední přihláška. Prosím máte slovo, pane poslanče.
Na rozdíl od pana kolegy Miholy, který je absolventem pedagogické fakulty, já jsem absolventem odborné přírodovědecké fakulty. Já mám spíš pocit, že tady se jedná o spor mezi odbornými fakultami a absolventy pedagogických fakult, kteří samozřejmě hájí ty svoje domovské fakulty a obávají se toho, že do toho školství se dostanou lidi možná schopnější než to, co oni produkují. A použiji přímo citaci kolegy Miholy - vzhledem ke své odbornosti. Budu je učit to, jak mají učit na střední škole.
Dobrý den. Jde o to zajistit ve školách stabilní a jednoduché prostředí. Proto opakuji, že my podporujeme tento zákon, ty části zjednodušující. Lišíme se v přístupu k matematice. Takže vás prosím, podpořte ten náš pozměňovák a schvalme jinak ten zbytek toho zákona vytvořený Ministerstvem školství.
Dámy a pánové, tři rychlé reakce. To znamená, tam to zlepšení nejde, že by se zlehčily příklady, ale že se prodloužila doba. Co se týká toho, co říkal pan poslanec Juříček, tak velmi jednoduše. Já jenom tvrdím, že povinnou maturitou z matematiky nedocílíme toho, aby studenti a děti uměli matematiku. Ten systém je hlubší a papír to nevyřeší. Chceme všichni, aby uměli matematiku. A já jsem nikdy neřekl, že učitelé učí nekvalitně matematiku. To je v reakci na to, co tady padlo, a myslím, že jsme ve shodě, i když se lišíme v tom, jestli má být povinná maturita z matematiky, nebo ne.
Omlouvám se, že jsem vám tam zmáčkl čas. Do rozpravy pan poslanec Vondrák.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže to si myslím, že je pro mě a pro celou řadu mých kolegů zcela nepřijatelné. Někdo říká latina. Ano, já si myslím, že to je také něco, co by možná stálo za úvahu, ale domnívám se, že budoucnost skutečně stojí na maturitě z matematiky pro všechny, byť v tom životě ji nebudou úplně využívat, ale prokážou, že jsou schopni myslet. Jsem také názoru, že musíme co nejrychleji tento problém vyřešit. A myslím si, že bychom to měli respektovat a měli bychom tento problém skutečně rychle uzavřít.
Několik faktických poznámek. Pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Klaus. Stáhl - ano, vidím, takže pan poslanec Klaus.
Já zareaguji na pana předřečníka, pana poslance Vondráka, vaším prostřednictvím.
A já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že tolika z nás záleží na možnosti právě zaměstnání těchto lidí -
Já vás opět na chviličku přeruším -- a opravdu poprosím všechny, aby se už usadili, přerušili rozhovor a vyslechli si návrh paní poslankyně.
A pak to budeme moci řešit souběžně se zákoníkem práce a s jeho novelizací. Tak vás prosím o předřazení tady tohoto bodu.
V tomto vystoupení navrhuji, abychom zařadili body 140 až 142 - návrhy novely zákona o státním zastupitelství, o kterých se tady bavíme už půl roku. My jsme je předložili někdy v červnu. Myslíme si, že to je důležité téma. Takže navrhuji, abychom body 140 až 142 zařadili za bod 47, což je sněmovní tisk 630, novela zákona o soudech a soudcích. Čili navrhuji, abychom nejdříve projednali soudy a soudce a hned v návaznosti na to abychom projednali státní zástupce. Jde pouze o změnu pořadí bodů, jak jsou zařazeny na programu jednání.
S náhradní kartou číslo 20 hlasuje paní poslankyně Valachová.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, navrhuji zařazení bodu na pořad dnešního jednání jako první bod informace -
Já mám problém rozumět tomu, co pan poslanec navrhuje! V sále je nadměrný hluk. Prosím o klid!
Já to zkusím znovu. Už jsem několikrát řekl, není mým cílem vyvolávat paniku, to v žádném případě, ale Sněmovna i lidé v České republice by měli dostat ujištění, že je vláda schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jakým bychom si všichni přáli. V tuto chvíli víme, že se koronavirus nevyskytuje pouze v jedné čínské provincii, jak jste tvrdil pane ministře, ale že je rozšířen v podstatě ve všech provinciích. To je poměrně závažné, když uvážíme, v jakém množství probíhá tranzit do Evropy z Číny. Zavedli jste dle veřejných zdrojů v podstatě dvě viditelná opatření: informační cedule na letišti a instrukce leteckému personálu, aby na palubě vytipoval u cestujících možné příznaky. Omlouvám se, ale tato dvě opatření mi přijdou poměrně slabý výstup. V čem jsou účinnější ta opatření, která jste přijali? Zajímá mě několik věcí. Jaké lůžkové kapacity má Česká republika připravena pro případ většího počtu pacientů s podezřením na infekci koronavirem? Máme dostatek personálu, který je připraven na možné nenadálé situace? Jaký bude postup v případě rozšíření viru do okolních zemí? A jaký postup bude v případě rozšíření České republiky? Spolupracujeme na těchto otázkách se sousedními zeměmi, například s Francií, která už nějaká opatření proti koronaviru přijala? Jak budeme vychytávat rizikové cestující a návštěvníky? Domnívám se, že tam je nutný aktivní přístup, že pasivní přístup je v takovéto situaci málo. Jak jsme připraveni na to, že ten virus mutuje? To znamená, že mění své vlastnosti, mění způsob svého šíření a mění i svoji infekciozitu. Takže to, že je dneska nezávažný, nebo poměrně málo závažný, nemusí zítra nebo pozítří platit. Informace, jak jsme na to připraveni, na všechny různé druhy vývoje, bychom dostat měli, protože to je jediná cesta, která může panice v případě šíření té infekce, zabránit.
A skutečně, já už nevím, jak vás mám poprosit, aby tady byl klid. Opravdu už začala schůze, pro některé z vás, kteří ještě nezaregistrovali.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se pokusím zareagovat rovnou, protože si myslím, že skutečně toto je hodně odborná debata, kterou určitě jsme připraveni vést, ale budu se snažit být maximálně věcný a stručný. Není to tak, že bychom skutečně cokoliv podceňovali. Já jsem sám včera jednal se zástupci Nemocnice na Bulovce, což je specializované centrum pro toto onemocnění. Na druhou stranu je třeba říci, že Světová zdravotnická organizace zatím nedefinovala tuto chorobu, tuto infekci, jakožto vysoce nakažlivou nemoc, to znamená, není tam ten silnější status, kdy třeba ti pacienti by museli být hospitalizováni právě pouze na Bulovce nebo v Těchoníně. V tuto chvíli mohou být hospitalizováni ve všech nemocnicích, které mají standardní infekční oddělení, a také se tomu tak děje.
Určitě vyostřená debata bude o tom, jak, za jakých okolností pouštět vysokoškoláky bez pedagogického vzdělání do škol. Tomu tak není. Tolik úvodní slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je první přihlášen pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.
To znamená, bylo období, kdy ten trend byl naopak opačný a kdy se vlastně ukládalo učitelům, aby si poměrně rychle doplňovali kvalifikaci, bylo to určeno jako podmínka toho, aby mohli dál vzdělávat děti, nicméně realita nakonec ukázala, že tento stav není dlouhodobě funkční, a vlastně se nyní předkládá návrh, který se, řekněme, vydává opačným směrem. Já pocházím z Plzeňského kraje. A to, co už tady zmiňoval pan ministr, z toho šetření, které provedlo Ministerstvo školství, myslím, v loňském roce byly ty závěry zveřejněny, tak ta čísla jsou v některých regionech, zejména v Karlovarském kraji, opravdu alarmují. A chtěl bych podotknout ještě jednu věc. Já jsem osobně přesvědčený o tom, že v některých oborech se nepodaří tu situaci vyřešit ani v relativně blízké budoucnosti. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten problém třeba s nedostatkem učitelů matematiky, informatiky, těchto oborů, bude dlouhodobý a že v tomto případě může být i pozitivní příležitost pro ty, kteří třeba chtějí učit a mají třeba inženýrské vzdělání, k tomu, jak využít jejich ochoty v době, kdy dlouhodobě bude nedostatek učitelů, kteří mají vzdělání z pedagogických fakult. Takže určitě se těším na další projednávání, ale chtěl bych závěrem podotknout, že jsem přesvědčen o tom, že tento vládní návrh zákona předložený panem ministrem Plagou je správný.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já opravdu jenom krátce bych chtěl reagovat na dvě věci, které zde zazněly. Já si samozřejmě uvědomuji tu složitou situaci, se kterou se musí potýkat ředitelé škol, zejména tedy středních odborných škol, v těch odborných vzdělávacích předmětech. Na druhou stranu naprosto chápu expresivní vyjádření svých kolegů z pedagogických fakult, kteří v návrhu zákona vidí otevření Pandořiny skříňky. A mimo jiné se poukazuje na to, že jde i o školy, kde ve velké míře učí právě učitelé bez aprobace. Ono totiž být dobrým učitelem nestačí být jenom skvělým odborníkem. K tomu, abyste mohli být dobrým učitelem, musíte mít i určitou míru talentu a pak velkou dávku pedagogických dovedností, které opravdu se nedají získat v rámci nějakého doplňkového studia.
Děkuji.
V krátkodobém horizontu do roku 2020 chce MŠMT prosadit v oblasti maturitní zkoušky následující změny:" - vypíchnu jednu, která je podstatná pro naši rozpravu. Smyslem je realizovat tuto změnu pro všechny obory vzdělání od zkušebního období, tedy gymnázia a lycea už nebudou o rok předsunuta." Dovolila bych si pro průchodnost prvním čtením a následnými čteními doporučit, abychom se co nejblíže přiblížili této vůli vlády.
Tak pan poslanec Zahradník.
Matematika byla ta, která učila studenty středních škol logicky myslet, řešit problémy, umět se vyznat v tom, zdali je problém vyřešen, čili nic, nebo zdali závěry, které student získal, jsou reálné. Matematika toto studenty učí. A její zrušení podle mého názoru není správné. Probíhá tady poměrně značná mediální debata k tomu na různých stránkách - internetových, facebookových, twitterových. A i v novinách pak probíhá debata, různí lidé se vyjadřují. Bylo by dobře, kdybychom propustili tento zákon do druhého čtení. Je nezbytné, aby maturanti... nebo studenti, které čeká maturita v příštím roce, věděli, co je čeká. Bylo by dobře, aby věděli, jak tomu v roce 2021 bude. A proto je tedy nutné tento zákon projednat. Zrušit maturitu z matematiky je špatný krok. A mně to připomíná jedno naše rozhodnutí, které se týká jiného zákona, ale také z kadlubu školského. Nestalo se tak. Je nedostatek učitelů. Ředitelé škol musejí obcházet různým způsobem tento zákon, aby mohli nakonec tedy aspoň někoho přijmout.
Hodně omezíme tuto skupinu absolventů středních odborných škol. Zavádíme povinnou zkoušku z cizího jazyka. Tu zavádíme už od roku 2021 pro střední odborné školy. V roce 2021 si dokonce středoškoláci ze středních odborných škol nemohou vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Oni budou mít povinně cizí jazyk a v roce 2022 budou mít povinně cizí jazyk a matematiku.
Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo? Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem. Prosím, máte slovo.
U poslaneckého návrhu zákona sněmovní tisk 506 padl návrh na zamítnutí od paní poslankyně Hyťhové a od pana poslance Staňka. Nepadl žádný návrh na prodloužení jednání nebo zkrácení.
Nezazněl u tohoto návrhu návrh na vrácení ani zamítnutí, takže tím se teď nebudeme zabývat, ale budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Nenavrhuje. Já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? V hlasování číslo 119 přihlášeno 155 poslanců, pro 155, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Navrhuje někdo z poslankyň, poslanců nějaký jiný výbor. Nenavrhuje, takže zůstáváme u projednání v garančním výboru. Budeme o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme předložený návrh zamítli v prvním čtení. Tím končí projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. A dámy a pánové, vás prosím o ztišení, ať slyšíme slova pana ministra.
Vytváří se trošku panika, byť já tomu rozumím, je to vážná situace, určitě to nechceme jakkoliv podceňovat. Dokonce některé země vyzývají k tomu, aby se to neoznačovalo jako krize a podobně, protože skutečně v Evropě ta situace žádná krizová není, ale nemůžeme to podceňovat a mění se to každým dnem, takže to, co je dnes, nemusí platit za týden, za 14 dní. I Světová zdravotnická organizace jasně podporuje Českou republiku v těch opatřeních. To znamená, personál v tomto směru je instruován, jsou dva konkrétní gaty na letišti Praha, kam jsou směrovány veškeré lety z Číny, to znamená tak, aby to bylo koncentrováno. Ty jsou zakázány. Na druhou stranu to riziko tady určitě nějaké existuje. Nepodceňujeme ho. Všichni jsou v pohotovosti.
Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Jiří Mihola.
V řadě věcí s ním souhlasím. Není to tak dlouho, pár desítek minut, co tady někteří lamentovali nad tím, jak vlastně ta kvalita školství je problematická, v čem je zakopán pes, jsme přemýšleli a diskutovali. Možná trošku nevědomky. Zaprvé si uvědomme, že před zhruba čtyřmi nebo pěti lety, dá se to přesně dohledat, tehdejší vládní koalice prosadila v této Sněmovně, že učitel musí být kvalifikovaný, to znamená musí mít vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Uznejte, že není to příliš dlouhá doba. A já trvám na tom, že úplně nejhorší pro české školství jsou ty neustálé změny. I dnes má ředitel možnost vzít nekvalifikovaného učitele. A také se to děje. Není tak úplně malé procento těch nekvalifikovaných. Prostě je to faktum. Ale prostě i tak je to alarmující číslo. Mně to tedy vadí. A byl tady zdůrazňován a bývá velmi často v médiích a všude zdůrazňován model Finska. Ale i sám pan ministr tady zdůraznil, že tam prostě vlak nejede přes to, že učitel musí být kvalifikovaný a musí to být vysoká škola pedagogického směru. Stačí do toho opravdu nahlédnout, udělat si obrázek, ať zas nerazíme nějakou tak specificky českou cestu, že se nám z toho nakonec zamotá hlava. Ostatně se mi nezdá, že bychom jednali, jako kdyby nám, jak se lidově říká, hořela koudel za zadkem, s prominutím, protože ten návrh je na stole, pokud vím, minimálně od podzimu. Velmi pochybuji o tom, že přijde nějaká vlna altruisticky smýšlejících odborníků z praxe, kteří za znatelně menší peníze se pohrnou do škol, kde na ně budou čekat nejrůznější nástrahy, se kterými nebudou tak úplně počítat.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych krátce představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících. V podmínkách odborného školství bude mít ředitel stejnou pravomoc uznat předpoklad odborné kvalifikace odborníkům z praxe, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Touto pravomocí a tímto návrhem, pokud projde, se posiluje pravomoc, ale i odpovědnost ředitele školy. Schválením tohoto návrhu ubude řediteli administrativa spočívající v potřebě dokládat, že škola na volné místo učitele aktivně hledá učitele, který již splňuje předpoklad odborné kvalifikace. Samotní ředitelé škol nám poslali výsledky jednak toho, které aprobace, kolik učitelů kde jim chybí, a zároveň i svůj předpoklad a predikci, jak se to bude dále vyvíjet. Abych to vysvětlil.